Já to jenom připomínám, aby až tady budete plakat, na co všechno nebylo, abyste věděli, za co jste tu ruku zvedali, přestože je to velmi slepý rozpočet, a už to tady bylo řečeno několikrát. A jednu poznámku musím říci směrem k panu poslanci Gabalovi prostřednictvím pana předsedajícího. Petr Nečas se několikrát veřejně omluvil za spíš morální pochybení. Prosím, suďme až po právoplatném usnesení soudu, nikoliv dříve.
Zeptám se na závěrečná slova. Nepřeje. Tudíž nám asi nic nebrání v tom, abychom přikročili k hlasování o pozměňovacích návrzích. Tak, já myslím, že jsme vytvořili dostatečný prostor, a nyní poprosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Postupovali bychom tedy na základě Sněmovnou schválené procedury hlasování.
Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím dále.
Tak. Postupovali bychom po jednotlivých pozměňovacích návrzích.
Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím dále.
Tak.
Dvojitý nesouhlas.
Vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych vás ve stručnosti seznámil s návrhem rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení. My jsme si dovolili, a takto jsme prezentovali tento návrh i ve výboru pro veřejnou správu, navýšit o 300 milionů. A kouzelné na tom je, že tyto finanční prostředky natékají do České republiky jako zdroje Evropy. Celkový objem je 688 milionů a plánuje se, že by v příštím roce mohlo být prostřednictvím nástroje JESSICA uvolněna částka 288 milionů korun. V tuto chvíli děkuji za pozornost.
Otevírám všeobecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Také nemám žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. Také nikoho nevidím.
Vážený pane předsedající, já se přihlašuji k usnesení, které jsem načetl v obecné rozpravě.
Děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Schválením rozpočtu bez úpravy finančních objemů roku 2015 a 2016 dojde k realizaci akcí v roce 2014 bez dostatečných zdrojů na pokračování v dalších letech. Na úplný závěr mi dovolte několik konstatování, která si nemůžu odpustit, abych je tady řekl. Vše, co v ní budeme v příštích letech budovat, je v rámci čerpání evropských fondů. A podotýkám, že v rámci druhého programovacího období jsou natolik změněna pravidla pro financování, že tam rozhodovací role a vliv národních států opět velmi dramaticky poklesly na konto pravomocí evropských úředníků. Na úplný závěr bych tady rád připomněl jednu důležitou informaci. Děkuji za pozornost.
Žádám zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Karla Šidla, aby informoval o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny.
Děkuji za slovo. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Ta čísla jsou naprosto nereálná, neodpovídají realitě a bude čas je změnit. Myslím si, že kdo se na to podívá, ví, že takhle to být nemůže. Podle mě bychom k tomu měli přistoupit přesně naopak a mnozí z nás se o to snaží celou dobu. Stát, kraj nebo obec si má stanovit své priority a podle toho vydávat své zdroje daňových poplatníků, jaké mají k dispozici. A když náhodou na ty priority můžeme čerpat evropské peníze, tak je to dobře. Nemůžeme přece měnit priority jenom proto, že nějaký program existuje a stávající program nám neumožňuje naši prioritu realizovat. Pokud to takhle budeme dělat, tak budeme postupovat chybně a budeme mít špatné projekty na úrovni měst, krajů i států.
Milé dámy a pánové, děkuji za podporu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení pro příští rok a chci vám popřát krásné svátky vánoční. A samozřejmě pro příští rok hodně zdraví a také hodně lidí se zdravým rozumem kolem vás. Ať se vám daří a děkuji.
Ještě pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Pane předsedo, máte slovo. Tedy nejdřív se zeptám Sněmovny, jestli souhlasí, abychom mimo vyhrazený čas rozhodli o změně pořadu schůze, a to v hlasování číslo 130, které jsem právě zahájil. Souhlas jsme tedy dostali. Kdo je proti? Z přítomných 171 poslance pro 123, proti nikdo. Návrh byl přijat. Změnili jsme tedy pořad naší schůze, ale to nemění nic na pořadí, které máme nyní, a je to bod číslo Kontroluji, jestli je zde přítomen zpravodaj.
Takže tím velmi vážným sdělením je, že rozpočtový výhled je pro roky 2015 a 2016 z tohoto pohledu nereálný a musí být nutně aktualizován. To znamená bez jakýchkoliv národních staveb a národních priorit.
Pane ministře, já vás přeruším a požádám kolegy o klid.
Tento návrh nebyl přijat. Prosím. Návrh nebyl přijat. Prosím dál. Nesouhlasí. Tento návrh nebyl přijat. Pan ministr? Nesouhlas. Tento návrh nebyl přijat. Prosím dál. Tento návrh nebyl přijat. Nesouhlas. Tento návrh nebyl přijat. Pan ministr? Nesouhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh nebyl přijat. Dál prosím? Tento návrh nebyl přijat. Prosím dál. Také nesouhlasí. Tento návrh nebyl přijat. Prosím dál. Návrh nebyl přijat. Tento návrh nebyl přijat. Prosím dál. Tento návrh nebyl přijat. Prosím dál. Prosím dál. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Prosím. Kdo je proti?
Po úvodním slově pana ministra financí, zpravodajské zprávě mé a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny: Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna:
Bylo to pro mě skutečně složité, protože tady já jsem jim prostě vnitřně dával za pravdu, ať to byla opozice, ať k tomu vláda nikdy nepřistoupila. Já bych si tedy přál, aby teď opozice řekla, zda závazky plynoucí z Paktu stability a růstu, pokud by byl podepsán, bere vážně. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu Miroslavu Kalouskovi a ptám se, kdo další do rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Jenom požádám zpravodaje, aby odkázal na usnesení z rozpravy obecné, které tady přednesl, jak jsem si všiml. Pane zpravodaji, máte slovo. Kdo je proti?
Hlasoval jsem ano, a na sjetině mám křížek, jak jsem byl informován, a proto si dovoluji požádat o zpochybnění hlasování v této věci.
Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 127, z přítomných 162 pro 149, proti 2, námitka byla přijata. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 128 a ptám se, kdo je pro. Tento materiál z pověření vlády má uvést pan ministr pro místní rozvoj František Lukl. Omlouvám se pane ministře.
Od doby vrácení spisu Krajským soudem v Ústí nad Labem dne 22. května roku 2012 jsou nařizována hlavní líčení, v současné době je dokazování téměř ukončeno a ve věci by mohlo být rozhodnuto. Bronislav Schwarz nabyl dne 26. října letošního roku poslanecký mandát, získal poslaneckou imunitu a bez souhlasu komory, jejímž je členem, je trestní stíhání vyloučeno. To je tedy moje zpráva o projednání žádosti mandátovým a imunitním výborem. Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost a v rámci podrobné rozpravy avizuji, že bych předložila návrh Poslanecké sněmovny.
Vážená vládo, kolegyně, kolegové, já jenom několik slov. To je všechno.
Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Zeptám se - závěrečná slova asi v této fázi nejsou třeba. Já ji prosím, aby nám teď přednesla návrh usnesení.
Děkuji ještě jednou za slovo, vážený pane předsedo. To je tedy můj návrh v rámci podrobné rozpravy.
Děkuji. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Závěrečné slovo paní předsedkyně nežádá, a tím pádem asi můžeme přistoupit k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s takto navrženým usnesením, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
Děkuji za výzvu, vážený pane předsedo. Vážení členové vlády, i vám dobré dopoledne. Jako vždy ta informace je rozdělena nejdříve na rezignace a poté na nominace, stejně tak budeme i hlasovat. A nominace: do stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Jana Pastuchová, hnutí ANO, a stálé komise pro kontrolu činnosti GIBS Helena Válková, hnutí ANO. Volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád nestanoví způsob hlasování, a protože volba výborů, komisí a delegací probíhala vždy veřejným hlasováním, navrhuji hlasování také veřejné zde v sále pomocí hlasovacího zařízení.
Já se ještě zeptám, zda je zde souhlas s takto navrženým postupem, že bychom nejprve konstatovali rezignace a potom veřejně pomocí hlasovacího zařízení zvolili nové členy těchto orgánů. V prvním hlasování, které jsem zahájil, Sněmovna konstatuje rezignace paní poslankyně Dobešové a pana poslance Čiháka. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji panu poslanci a předsedovi volební komise Martinu Kolovratníkovi a tento bod končím.
Já také děkuji a konstatuji, že Poslanecká sněmovna provedla změny v orgánech Poslanecké sněmovny tak, jak je navrhl jejich poslanecký klub. Děkuji.
Poprosím pana ministra financí Jana Fischera a zpravodaje rozpočtového výboru poslance Václav Votavu, aby zaujali svá místa u stolku zpravodajů. Ještě než otevřu rozpravu, žádám pana zpravodaje, pana poslance Votavu, aby nám přednesl návrh postupu, jak budeme hlasovat o tomto tisku.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vládo, seznámil bych vás s návrhem procedury hlasování ve třetím čtení. Možná že by bylo dobré, pane předsedo, kdybychom o tom procedurálně hlasovali, abychom se tímto řídili.
Dobrá. Beru to jako procedurální návrh, pan zpravodaj jej přednesl, tak já o něm nechám rovnou hlasovat. Hlasování má číslo 95, přihlášeno je 186, pro 160, proti nikdo.
Takže jestli dáte hlasovat, pane předsedo, o proceduře, tak jak jsem ji navrhl?
Je zde s přednostním právem pan předseda klubu Kalousek, potom pan předseda klubu ODS. Prosím, pane zpravodaji, abyste uvolnil místo panu předsedovi Kalouskovi.
Kolegové, prosím o pochopení, mám v podstatě pouze podmíněnou námitku k hlasování.
Tam jsou návrhy, které spolu vnitřně nesouvisí, a rádi bychom některé podpořili a některé ne.
Pan zpravodaj má námitky proti tomuto návrhu? Pokud ano, tak ještě dám prostor panu poslanci Opálkovi, který má také návrh k proceduře.
Děkuji, pane předsedo.
Zeptám se i v této věci pana zpravodaje na stanovisko.
Tak co se týká pana kolegy Opálky, bylo by asi dobré hlasovat o jeho námitce - nebo navrhuji, abychom hlasovali o jeho námitce.
Všechny vás vítám. Sděluji vám, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: paní poslankyně Kailová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Karamazov z osobních důvodů, pan poslanec Pavera z osobních důvodů, pan poslanec Pražák - zahraniční cesta, pan poslanec Schwarzenberg - zahraniční cesta. Dále zde mám omluvu od pana premiéra, ale toho tady vidím, tak ta omluva zřejmě neplatí. Pan ministr Balvín se omlouvá z pracovních důvodů, pan ministr Holcát se omlouvá na odpoledne z pracovních důvodů, pan ministr Kohout z pracovních důvodů a pan ministr Štys také na odpoledne z pracovních důvodů. To jsou tedy omluvy. Mám zde ještě přihlášku pana předsedy klubu Jurečky.
Děkuji, pane předsedající. Dobré ráno, dámy a pánové. Děkuji za vyhovění této žádosti.
Ano, já o té žádosti nechám hlasovat a předpokládám, že bychom to zařadili jako úplně první bod, protože to je velmi krátká záležitost. Zeptám se, zda ještě někdo se hlásí k pořadu schůze. Pokud ne, tak všechny žádosti a návrhy podrobíme hlasování. Přihlášeno je 164, pro 162, proti nikdo. Kdo tedy souhlasí s tím, abychom tento bod zařadili jako první bod dnešního jednání? Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno 167, pro 165, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že jsme tento bod zařadili pevně. Nyní bychom hlasovali o návrhu paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru. Jsem přesvědčen, že jsme se vypořádali se všemi záležitostmi. Jenom připomínám, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím. Poprosil bych pana navrhovatele, zda by nás seznámil s tím, jak se výbor rozhodl ve věci svého předsedy.
Já bych vás s dovolením požádal, aby Sněmovna potvrdila tady tuto volbu.
Otevřu rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pokud ne, tak ji uzavírám a nechám o tomto usnesení hlasovat. Nyní tedy otvírám bod číslo Prosím paní předsedkyni výboru, paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nám podala zprávu o projednání žádosti Okresního soudu v Mostě o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance.
Konec dobrý, všechno dobré. Uvidíme, jak to dopadne. Ale v tomto případě skoro bych řekl, že v žádné frakci ten rozpočet nebudí nadšení, a spíše vnímám určité rozpaky. A na rozdíl od kolegy Fialy, který tady zdůrazňoval, že od začátku jsou zdrženliví a v podstatě pouze akcentují některé priority, tak my jsme svůj díl státotvornosti odvedli v prvním čtení. Ale nechme na hlavě, třeba bychom týden dva rozpočtového provizoria přežili. A když nejsme schopni se dohodnout ani na tomto, tak uznejte sami - proč vracet takový rozpočet? V každém případě asi v této fázi už se s tím příliš mnoho dělat nedalo. A to je možná hlavní důvod naší zdrženlivosti. Teď ke korekcím, které můžeme udělat v rámci druhého čtení. Tady bylo řečeno, že staronová vláda vytvořila prostor pro rozpočtové plýtvání a rodící se vláda že vlastně rozfrncá jakési peníze navíc tím, že si vytvořila malého medvídka v podobě navýšených vládních rezerv.